Celou řadu věcí jsme mohli udělat lépe, ale také mnohem hůře. A znovu opakuji, nechme to prosím na historii, ať dá odpověď na to, jakým způsobem jsme v této krizi postupovali a jakým způsobem jsme se snažili podpořit ekonomiku a hlavně nenechat v tom naše lidi a naše firmy.
Já vám také děkuji. S přednostním právem se přihlásil o slovo pan předseda Jurečka.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, paní ministryně, členové vlády, páni ministři tři, kolegyně, kolegové. Já si dovolím zareagovat na některé věci, které tady ve svém závěrečném slově říkala paní ministryně. Já pominu debatu z hlediska způsobu výpočtu, který považuji za chybný. Střih. Jsme v situaci, která je dneska ekonomicky daleko horší, náročnější. Je potřeba říct těm budoucím generacím, daňovým poplatníkům za několik let, kdo to zaplatí. Ale bude tady muset být vláda, která v příštích letech řekne, jakým způsobem tento velký výpadek do státního rozpočtu vyrovnáme úpravou jiných daní, které budeme muset zvýšit. Budou to daně z nemovitosti? Nebo to budou jiné typy daní - otázka DPH, otázka spotřebních daní a tak dále.? To v té debatě zásadně chybí. Takže taková ta obecná proklamace, že to pomůže všem lidem, není pravdou. Já pokorně upřímně říkám, že to, co se povedlo za vlády Bohuslava Sobotky, že tady byly i roky s přebytkovými rozpočty, nebylo primární zásluhou té vlády jako takové. Byl to souběh vícero faktorů, dobíhající programové období v rámci Evropské unie, dofinancování programů, to je potřeba si férově přiznat. A to tady v té debatě bohužel vůbec nezaznívá.
Pan předseda Kalousek s přednostním právem.
Děkuji za slovo. Dovolte mi jenom dvě poznámky k závěrečné řeči paní ministryně financí. Paní ministryně říkala, že bude zase poslouchat, jak byly ty investice k poměru k hrubému domácímu produktu a že se jí to poslouchat nechce, protože platí tvrdá čísla. Jestliže platí tvrdá čísla, tak je pravda, že rostly investice, ale rostl také dluh. Nebo platí poměr k hrubému domácímu produktu, pak dluh klesal a klesaly také investice. Jedno, nebo druhé, paní ministryně, obojí je pravda. Ale je naprosto neseriózní používat propagandisticky různé metodiky pro různá čísla, jak se vám zrovna hodí. To byla poznámka první. Poznámka druhá.
výbor pro bezpečnost: 305 - Bezpečnostní informační služba, 314 - Ministerstvo vnitra, část Bezpečnostní požární ochrana a souhrn celé kapitoly, 336 - Ministerstvo spravedlnosti, část vězeňství, 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů, 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, výbor pro zdravotnictví: kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví, volební výbor: kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, výbor pro životní prostředí: kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí, 348 - Český báňský úřad, zahraniční výbor: kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí, zemědělský výbor: kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství, dále společná zemědělská politika, vazba na státní rozpočet, přímé platby, dorovnávání přímých plateb z národních zdrojů, podpora rozvoje venkova, opatření společné organizace trhu, kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální;
Jenom jsem v tom výčtu zapomněl říct, že ještě před schůzí se přihlásil s přednostním právem na 10.30 prezident České republiky. Ale to určitě zvládneme.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, rozhodně do 10.30 moje vystoupení zvládneme. Nepředpokládám, že bych tady měl hovořit tak dlouho, ale některé podstatné věci chci určitě říct. To je velký úkol, velká výzva a zkouška a jsem si toho vědom. To tedy ani náhodou. Ta výzva a zkouška přišla po šesti a půl letech z rozpočtového hlediska určitě pohodlného vládnutí koalice ANO a ČSSD. Vzpomeňme si na to. Věci se ale vyvinuly jinak, všichni to víme. Ale tady nevidíme žádný rozumnější nebo moudřejší přístup. Tohle není moudřejší rozpočtová politika. A ono to dopadne jenom špatně. A to není všechno. Podívejte se na ten výhled na další tři roky. To do toho taky musíme započítat a o tom musíme taky uvažovat. Já to jenom připomenu. Bez letošního. Takže když nás na jaře zastihne - nedej bože, nikdo si to nepřejeme, ale nikdo to ani nemůžeme vyloučit - třeba ještě jedna slabší vlna koronaviru, tak co se stane? No samozřejmě jsou. A to je třeba deficit letošního roku.
A jestli dovolíte, dále číst ho nebudu, jak říkám, načetla jsem ho celé, odvolávám se na jeho znění.
Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím první čtení tohoto bodu. Pokud nebude námitek, pokračovali bychom v projednávání těchto bodů v pořadí, jak tomu bylo na 51. schůzi a jak bylo dosud vždy postupováno. Nevidím námitky, pokračujeme dál. Připomínám, že zpravodajem u všech těchto sněmovních tisků je pan poslanec František Navrkal. Nyní budeme pokračovat v přerušené sloučené obecné rozpravě. O slovo se přihlásili - ale s přednostním právem tady se mi hlásí pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. To znamená, tento bod, který má sloučenou rozpravu, a pak ještě jeden bod v druhém čtení, kdy očekávám velmi krátkou rozpravu. Nedokážu odhadnout, jak dlouho bude trvat rozprava, tato sloučená.
Tak já nechám o tomto návrhu neprodleně hlasovat.
Proto nebudu nijak zdržovat a navrhuji rovnou, aby všechny ty tři tisky, tedy 508, 526 a 549, postoupily do druhého čtení.
Pan předseda Radim Fiala.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi k prvnímu čtení státního rozpočtu už jenom krátkou poznámku. Tak jak už bylo mnohokrát řečeno, všichni jsme tady napříč politickým spektrem schválili deficity státního rozpočtu, které se zvyšovaly. Někdo hlasoval pro menší, někdo pro větší. A v této naprosto ojedinělé situaci, ojedinělé od roku 1989, si myslím, že na podporu ekonomiky ty věci, které jsme schválili, byly naprosto dobré a správné. Každá vláda dělala výdaje podle svých priorit, podle svých volebních programů. A já jsem přesvědčen, že je potřeba se na to znovu podívat. Legislativní proces trvá rok, rok to musí být v procesu ve státním rozpočtu, musí to fungovat, a třetí rok teprve uvidíme výsledky. A to mě mrzí. To znamená, já jsem ani nezaznamenal tu snahu někde něco, například na provozních výdajích, ušetřit. I když někdo argumentuje offsetovými programy, já jsem přesvědčen o tom, že jde o čistou podporu ekonomik cizích zemí v této složité době. A já jsem čekal, že to naše vláda udělá také, ale zatím mám pocit, že to za něco vyměnila nebo směnila někde ve světě.
Naštěstí tady není v tuto chvíli pan předseda, tak mohu s přednostním právem. Nechte mě prosím domluvit, také jsem vám do toho neskákal. Kdyby to nebylo, tak máme i s Milošem Zemanem deficity výrazně větší. To my všichni, paní ministryně, dobře známe určitě stejně dobře jako vy, takže to jste si mohla odpustit. Já jsem kritizoval to, jak i v dobách ekonomického růstu vaše mandatorní výdaje rostly a jak vaše vláda nebyla cokoliv schopna s tím udělat, včetně důchodové reformy. Když tu kritizujete pravicovou vládu, tak to je také takové úsměvné. Protože když se potkávám s vašimi kolegy v televizních studiích, tak kritizují pravicové vlády za to, že příliš šetřily. Vy vyčítáte, že v době krize realizovaly deficity, tak už si to ujasněte v hnutí ANO, jestli tedy Topolánkova vláda měla více šetřit, nebo více utrácet.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych reagovala na závěrečnou řeč paní ministryně, a to v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Paní ministryně si položila, nebo nám položila, otázku: tak kdy jsme to tam tedy měli dát, to zrušení? Čili kolik let jste na to měli? Připomenu také historii ve vyjadřování pana premiéra, tedy pana poslance, který vložil onen pozměňovací návrh do daňového balíčku, jeho veletoče. Zajímavé bylo ovšem, když přišel poslanecký návrh z řad ODS, aby superhrubá mzda byla zrušena, tak pan premiér otočil, nevadil mu megapodvod na voliče a říkal, že zrušení superhrubé mzdy by zničilo Českou republiku. A jenom abychom si připomněli ještě historii, jak to bylo se zrušením superhrubé mzdy a se zrušením jejího zrušení.
Ostatní úlevy tvoří zhruba 24 % dané částky. Je patrné, že zhruba 90 % ze sumy téměř 320 mld. korun tvoří úlevy sociálního charakteru. Jako Piráti nechceme rušit systémové úlevy solidárního charakteru, jak navrhuje prezident Miloš Zeman. Podle materiálu Ministerstva financí by šlo dalších 53 mld. získat zrušením snížené sazby DPH, a tedy zdražením tohoto zboží, jeho zařazením do vyšší sazby. Osobně podporuji zrušení některých daňových výjimek, jako je náš návrh na zrušení osvobození příjmu při prodeji velkých společností. Podepsán jsem také pod návrhem na omezení daňové uznatelnosti investičního životního pojištění a jiné. Kromě toho by zdanil i další dávky sociálního charakteru. To si neumím představit a doufám, že to prezident nemyslí vážně. A místo toho bojuje proti zvýšení slevy na poplatníka, které pomáhá naopak středním a nízkopříjmovým.
Děkuji.
Tak já budu jenom stručně reagovat na pana poslance Martínka. No, pane poslanče, částečně souhlasím s tím, že máte pravdu. Nikdo se tady nebaví o těch výjimkách sociálního charakteru. Ono to má jakousi hodnotu, to vyjádření. Neříkám, že vy. Já teď konkrétně nevím kdo. Mohla bych si úplně... Ano, vy spolupracujete, přesně tak. Takže já jenom připomenu některé. Pan prezident tady připomněl ty kotelny. Skutečně měl pravdu. Nepodařilo se. Já nevím co dalšího. Jo, odečet na hypotéky. To se podařilo díky tedy Poslanecké sněmovně, ale bojovala jsem o to strašně dlouho. To byla největší zatím. Takže je to, ty lobbistické zájmy a co teď prostě se děje se stravenkovým paušálem, no to je neuvěřitelné. A to my ani nerušíme ty stravenky. Teď chápu proč. Teď říkám, že chápu proč. Mně to docela, několik našich poslanců, kteří je vyprovodili tedy prostě pryč, tak mi to řeklo. Neuvěřitelné. Takový je boj. Takže ona ta pravda není tak úplná. Takže nenapadejte pana prezidenta, on rozhodně není sociální (?).
Děkuji. S faktickými poznámkami nejdřív pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Martínek.
Každopádně mě zajímá, jestli tedy hnutí ANO podpoří náš návrh na zrušení daňové výjimky, která osvobozuje prodej cenných papírů nad 20 milionů korun od daně. Prostě když někdo prodá firmu za x miliard, tak není důvod, aby stát si z toho nic nevzal, když všechny ostatní příjmy se daní.
Ale jinak já beru, souhlasím. To asi nebylo řečeno proti nám. To jsem rád. A to prostě jednoduše nejde, pokud nezrušíme i ty sociální výjimky, nebo respektive ty věci sociálního charakteru, jako je například příspěvek na děti, jako je například sleva na poplatníka, jako je například osvobození důchodu od daně. My to samozřejmě podpoříme.
Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Pan poslanec Leo Luzar. Životní prostředí a zemědělský. Budeme hlasovat. Prvé hlasování je o přikázání výboru pro životní prostředí. Dalším je hlasování o přikázání výboru zemědělskému. A poslední hlasování je o přikázání stálé komisi pro Ústavu. Konstatuji, že tento tisk byl přikázán výboru pro životní prostředí, zemědělskému výboru a stálé komisi pro Ústavu. Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Jan Bauer, kterému uděluji slovo.
Tato krátká novela, časově omezená, je jednoznačně iniciovaná v souvislosti s covid pandemií a existenčním ohrožením řady sociálních služeb a dnes, po několika měsících, vidíme i ohrožení mimo jiné kultury a sportu v naší zemi. Jde o nepřímou podporu, to už tady také v tom prvním čtení zaznělo, která by měla mít minimální dopad do státního rozpočtu. A v neposlední řadě chci říci, že naším cílem není dary navýšit, ale spíše udržet ochotu společensky odpovědných firem pomáhat spolufinancovat projekty, které vždy v minulosti podporovaly.
Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil poslanec Radek Koten. Poprosím pana poslance Radka Kotena, aby se ujal slova v obecné rozpravě.
Dobré pozdní odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych tady načetl pozměňovací návrh k tomuto tisku. Mění se takto. Bod číslo dvě.
Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Otevírám a zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Radka Kotena. Pan poslanec Jan Hrnčíř také. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, já si dovolím udělat jednu poznámku a potom tři takové části toho svého vystoupení. První poznámka je k tomu ideologizovanému projevu pana kolegy Bartoška. Já si myslím, že bychom si neměli plést ani politologické, natož státoprávní pojmy. Druhá, nebo první taková větší část toho mého vystoupení se týká toho, nakolik jsme na jedné lodi. Já jsem podrobně poslouchal některá vystoupení. Některá vystoupení jsem si dovedl domyslet podle toho, kdo je přednášel. Prostě to není možné. Buď jsme konzistentní ve svých názorech, a musíme tedy nějakým způsobem vidět, že to, co říkáme, bude mít nějaký reálný dopad a musí se to určitým způsobem také odrazit na konkrétním ekonomickém životě státu. Mluvíme tady o tom, že jsme na jedné lodi. Protože jsou návrhy solidární, a pak jsou návrhy individualistické. A ty individualistické pravicové návrhy tady zazněly. To je ta jedna loď. Ale nemůžeme se pokoušet ze státního rozpočtu okrádat centrum, stát, ve prospěch jedné té části a říkat, že jinak to nejde. Protože každý ten krok, například snížení daní nebo snížení odvodů, to, co říkal prezident republiky, se samozřejmě promítne do toho, nakolik v tom rozpočtovém určení daní to dopadne do rozpočtu obcí a krajů. Prosím, pokud chcete konzistentně vystupovat, vždycky si uvědomme, každý z nás, že ta slova poslouchají lidé, kteří rozumí tomu státnímu rozpočtu. Jestli se na to někdo dívá, tak samozřejmě ta vaše vystoupení nemůže vzít za bernou minci. Nemůže. A ti lidé, kteří nás poslouchají v přímém přenosu v České televizi nebo si to přečtou v rámci možností, které dává ten online svět, tak samozřejmě si říkají, jak může říct dvě věty takhle za sebou ten konkrétní poslanec nebo poslankyně, když samozřejmě jedno vylučuje druhé. A já potom taková vystoupení nemohu brát vážně, nemohu potom podpořit takové konkrétní pozměňovací návrhy, ať už jde o zákon o státním rozpočtu, nebo o daňové zákony, nebo o zákony, které tady předkládáme v rámci stavu nouze. My jsme vycházeli z toho, že tentokrát by měla být vyšší rezerva vlády, a hledali jsme tam, kde je to možné hledat. My navrhujeme minimálně o 10 mld. právě tím, že snižujeme rozpočet Ministerstva obrany. To je prosím vás tak hloupý a neuvěřitelný argument, že mu snad nemůže uvěřit nikdo, kdo nás poslouchá. Není to pravda, je to nesmysl. Není to pravda. Druhou věc, kterou, a já jsem rád, že už je součástí toho návrhu rozpočtu, je náš dlouhodobý požadavek, aby se zvýšil podíl státního rozpočtu na platbách ve zdravotním pojištění. To si myslím, že byl správný krok, a při jednání to nebyl žádný komplikovaný problém. Naopak našli jsme při jednání s vládou pochopení a je to součást návrhů státního rozpočtu.
Takže to je další jedna z hypotetických otázek, kterou je potřeba tady nastínit při čtení státního rozpočtu. Já nečekám, že asi bude paní ministryně na to reagovat nějakým způsobem, ale myslím si, že ten prostor tady pro vládu byl, že byl jednoznačně stanoven a řečen Ústavním soudem, a vláda v podstatě rok byla nečinná. Prostě vzala ho jako věc, že je shozen ze stolu, ale on úplně není shozen nálezem Ústavního soudu ze stolu a je přehrán na pozici vlády, aby vláda konala a něco navrhla a činila. Nehledě k tomu, že každý členský stát Spojených států amerických si toto upravuje ve své vlastní jurisdikci. Nebo zda si budeme jako američtí pracovníci sjednávat volno na dny státních svátků včetně třeba vánočních a budeme respektovat, jestli zaměstnavatel, ano, uzavře kolektivně nebo sám dobrovolně respektuje nebo si to nějakým způsobem vymůžou zaměstnanci? To prostě není cesta moderního pracovního zákonodárství.
Žijeme ve velice těžké době, státní finance jsou na plicní ventilaci, nebo spíše už nějakém mimotělním oběhu, a já skutečně nevěřím vlastním uším, co tady od rána slyším za debaty. Že se musíme připravit na těžší časy, které mohou přijít. Tehdy se stejnými argumenty jste se mi tady vysmívali a se svou vládní většinou jste tento návrh zamítli. Čili nezodpovědně jste se chovali už loni. Co je největší hrozba nyní? Podle mě jako přesvědčeného starého demokrata se nejvíce děsím likvidace střední třídy a s tím spojených politických dopadů.